SPD bude dělat ve Sněmovně v této souvislosti obstrukce. Podáme ústavní stížnost, a i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi již příští týden 28. února. Týká se to nejenom starobních důchodů. Týká se to také invalidních důchodů, vdovských důchodů a sirotčích důchodů. Jde o nepřijatelnou snahu Fialovy vlády výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží, s krádeží za bílého dne. A my říkáme, že je to špatně, za SPD. Je to špatně, už je toho dost. Citát premiéra Petra Fialy. A také hlásal, cituji: "Valorizace není ohrožena. Na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona." Konec citátu premiéra České republiky Petra Fialy z ODS, prolhaného lháře. A dnes Fialova vláda, respektive včera, rozhodla o snížení valorizací penzí v rozporu s platným zákonem a zároveň navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let. Takže České republice vládne lhář v přímém přenosu, který lže milionům lidí, a je to premiér zvolený koalicí ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL, a nikomu z těchto stran to nevadí. Žádnému z těch 108 poslanců za tuto vládní pětikoalici nevadí, že lže jejich premiér v přímém přenosu. Tak proč to říkal? Proč to veřejně ještě před třemi měsíci říká? Proč obelhal miliony lidí, vdovy, sirotky, zdravotně postižené spoluobčany, seniory? Lže jim do očí, s úsměvem. Já jsem to viděl ta videa. Hnutí SPD samozřejmě zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost. Toto vládou navrhované opatření je kromě jeho asociálnosti dle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava schválena. A teď se pojďme podívat v rámci toho mnou navrhovaného bodu, jaké jsou tedy priority Fialovy vlády, protože ona ne, že nepracuje, ona pracuje, ale jiným směrem. To je pro nás úplně nepřijatelné, lidé se bojí. My nechceme být ve válce, to není naše válka. Ať premiér Fiala přestane lhát. A v tomto smyslu postupuje i ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
To je faktor, který výrazně omezuje plynulost silniční dopravy, silničního provozu. Nicméně pokud chcete jet plynule, tak vám, a tady si to troufnu říct, garantuju, že čas od času k nějakému překročení pravidel prostě dojde. Přenosné značky - to je další velký nešvar. To znamená plynulost silniční dopravy, volám tady po ní a myslím si, že musí jít ruku v ruce s omezením a restrikcemi, které jsou tady správně samozřejmě nařízeny. Je to věc, která je naprosto zásadní. Jsou samozřejmě hojně využívané u našich sousedů, zejména třeba v Rakousku, tam to je snad po všech úsecích dálnic. Bylo by to řízeno právě tím dynamickým nebo liniovým řízením dopravy. Tady samozřejmě, a tím bych už pomalu končil, upozornil na to, že celá řada nehod se svádí na paragraf, který říká něco o nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky.
Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Každý si to zlehčuje, všude chtějí být vedeni, navigace.
Děkuji za dodržení času. Nyní je přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Ožanová.
Děkuji. Jeden bod byl kdysi i za porušení zákazové značky, kromě zákazu zastavení a stání. Tyto přestupky již nejsou bodované a v průběhu let došlo ke změně bodového hodnocení, kdy už jednobodové přestupky tam nejsou. To jenom tak na upřesnění. Byly to drobné změny, nicméně nějaké změny tam byly. A já si myslím, že to povinné svícení si pamatují snad úplně všichni. A tu se jedná o to: mám mít, nemá mít řidičák?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nyní jsme tedy hlasovali o všech návrzích. Jenom se zeptám, zda skutečně došlo k hlasování o všech vašich návrzích, protože jich bylo hodně. Nevidím žádnou námitku. Pořad schůze byl tedy schválen. Nyní otevírám první bod dnešního jednání Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 368 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Benda, a poprosím ho, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Tak prosím pana poslance Bendu. Kdo je proti? Otevírám další bod a tím je Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Dovolte mi představit vládní návrh novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců a dalších osmi zákonných norem. Tento návrh, a na to chci upozornit, navazuje na návrh předchozí vlády z roku 2020, jehož projednávání nebylo v minulém volebním období dokončeno. My tedy navazujeme a dokončujeme práci rozdělanou už v minulém volebním období. Jejím hlavním cílem je zefektivnění současné právní úpravy, především správních řízení ve věcech mezinárodní ochrany a navazujících řízení před správními soudy. Návrh dále reaguje na problémy vznikající v praxi. Hlavním impulzem k jeho novelizaci je nově potřeba upravit dílčí parametry institutu modrých karet, vyvolaná změnou směrnice o výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Tady krátká poznámka. To znamená, že nějaký vysoký IT specialista nemusí mít v oboru vysokoškolské vzdělání, přesto je to evidentně odborník ve svém oboru, který prokazatelně toto může dokázat. Je to samozřejmě vedeno zájmem mít i na našem trhu práce takové specialisty, kteří skutečně a jednoznačně pomohou. Za třetí - tady určitě udělám radost i opozici, ať už SPD, nebo hnutí ANO, protože k tomuto jsem byl opakovaně vyzýván i koaličními poslanci na bezpečnostním výboru - spolu s Ministerstvem spravedlnosti jsme připravili návrh na zpřísnění trestního postihu za převaděčství a umožnění efektivnějšího stíhání pachatelů. Po této úpravě je mezi orgány činnými v trestním řízení velká poptávka, a to v souvislosti s aktuální migrační vlnou. O tuto úpravu se zajímají i naši zahraniční partneři. My jsme s Ministerstvem spravedlnosti vytipovali první vhodný právní nosič na to, aby bylo možné takovou změnu uskutečnit. Za další jsou dotčeny i předpisy z gesce Ministerstva zdravotnictví, zejména se navrhuje zařadit nezletilé děti s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Stabilita systému veřejného zdravotního pojištění bude zajištěna tím, že rodiče budou odvádět pojistné za své děti ve stejné výši, jakou v současné době hradí osoby bez zdanitelných příjmů.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní máme zařazení volebních bodů. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 14, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 150, proti nikdo. Ta chce zařadit nový bod s názvem Nadužívání stavu legislativní nouze. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh je od pana předsedy Okamury. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Je nezbytně nutné rovněž zajistit snadnější přístup řidičů k informacím o stavu jejich bodového konta. Za tímto účelem návrh zákona zakotvuje dva nové instituty, a to řízení s mentorem a řidičský průkaz na zkoušku. Cílem je pozitivně ovlivnit chování začínajícího řidiče, zejména aby si uvědomil možné řízení, které si od doby získání řidičského oprávnění osvojil. Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění. Tam je to velice jiné, než navrhovala předchozí vláda oproti formě řidičského průkazu na zkoušku, která byla součástí vládního návrhu novely zákona o silničním provozu v minulém volebním období a která spočívala ve snížení hranice pro vybudování začínajícího řidiče právě na 6 bodů. Na druhou stranu novela z našeho pohledu chybně ruší možnost okamžitého zákazu řízení, například při řízení v protisměru na dálnici nebo při jízdě na červenou na železničních přejezdech. Tolik asi ode mě všechno.
Dovolím si jenom některé věci uvést na pravou míru.
Děkuji za dodržení času.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
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k některým bodům této novely. Nicméně na začátek bych řekl, že nemusíme, nebo respektive neměli bychom si myslet, že jakékoliv zpřísnění nebo restrikce nebo omezení nám dramaticky navýší bezpečnost na silnicích. To musí jít skutečně ruku v ruce nejenom s kontrolou a se zpřísněním kontroly, ale samozřejmě a jednoznačně ruku v ruce musí jít se zajištěním plynulosti provozu.
Místo abyste pomohli lidem, tak jim snížíte důchody, máme nejdražší potraviny, horentní ceny energií, přitom jsme vývozcem levné energie, u nás vyrobené levné energie. A poslední bod, mimořádný bod, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Takže to je ten název, a nyní bych to zdůvodnil. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Takže samozřejmě selhání celé vlády, ale v prvé řadě selhání Pirátů, protože Ministerstvo pro místní rozvoj - to vede předseda Pirátů Ivan Bartoš, ministr - neudělal nic! No ne nic, on tu situaci nechal zhoršit. To je neuvěřitelné. Piráti přišli do vlády a ukázalo se, jací jsou diletanti a že vlastně nemají řešení.
Znova to opakuji, jenom v tomto roce o 7 000 korun. Bohužel, tato skupina obyvatelstva často nemá dostatek sil, aby se sama bránila. A proto chci jasně deklarovat, že my se za tuto skupinu obyvatelstva postavíme, protože ona si už nedokáže navýšit prostředky k životu, a budeme bojovat za to, abychom hloupé kroky vlády eliminovali nebo úplně zastavili. A věřte mi, že my máme skutečně jedny z nejdelších odpracovaných let v rámci Evropské unie. Navíc je také zcela zřejmé, že důchodci si už vlastní činností svou situací nezlepší. A posílat důchodce pro sociální dávku postrádá smysl, protože odpovězme si na otázku, jakou logiku dává to, že na jedné straně budeme krátit důchody a na druhé straně je budeme posílat pro sociální dávky? Vždyť to je levá a pravá kapsa, pořád tady mluvíme o státním rozpočtu. Proč si myslíte, že důchodci nežádají o příspěvek na bydlení? Zásadní je také, že období, za které se valorizace počítá, již skončilo, tedy nárok na tu onu mimořádnou valorizaci již důchodcům vznikl. Nyní, vážení kolegové, běží jenom lhůta, kdy k té samotné valorizaci má dojít, to je všechno. To znamená, pokud se dneska tady fakt legálně a legitimně bavíme o tom, že budeme krátit důchody, tak jednoznačně jednáme retroaktivně. A co tady řešíme?
Informace na závěr. Děkuji. Děkuji. Opět vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Následuje pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Neboť co se stalo? Na prvopočátku tohoto stavu nebylo nic jiného než notorický odpor ministra financí Zbyňka Stanjury k reálným číslům, než tvrdohlavé odmítání započítání reálných a mandatorních výdajů státu do výdajů rozpočtu. Pamatujete si, jak tady stojím na každém začátku schůze a mluvím o tom? Kde máte to, a tak dále?
Není možné jednu skupinu vyeliminovat. Je to maximálně asociální, protože míříme na skupinu, která se nemůže bránit, neumí se bránit. To není obhajoba, to je realita, to je fakt. A navíc podle našeho názoru je to i protiústavní, protože je zde podle celé řady právníků nepřípustná retroaktivita. Ale co je na tomto úplně nejhorší, je to, jakým způsobem to nyní chcete, vážená pětikoalice, vyřídit, a to je tím, že chcete využít naprosto mimořádný nástroj takzvané legislativní nouze. Copak existují nějaké mimořádné okolnosti, proč tento stav chceme v tuto chvíli spustit? Jsou ohrožena základní práva nebo je ohrožena svoboda? Hrozí zde hospodářské škody? No, popravdě řečeno, hrozí. Nebo je zde taková okolnost, která se vymyká běžnému průběhu politických procesů? Kdo si to vezme na zodpovědnost? A hlavně, prosím, proč se to neřešilo dříve? Já bych rozuměl tomu, že každý z nás máme jiný názor. Ano, vy jste ti, kteří nechtějí valorizovat podle zákona, vy jste ti, kteří se rozhodli hodit důchodce přes palubu. My jsme ti, kteří jim hází záchranný kruh, my jsme ti, kteří tvrdí, že si nemůžeme zchladit žáhu na našich seniorech. Ale jsou to dva politické názory, jeden je váš, druhý je náš. To je celkem regulérní diskuse. Nám vadí to, že chcete snižovat daně loterijním společnostem, nám vadí to, že vás netrápí vysoké zisky energických společností, a nám vadí to, že na to mají doplatit důchodci. Budiž - můžeme mezi sebou diskutovat, konečně od toho je Sněmovna. Ale nám vadí to, že ten zákon chcete znásilnit. I když máme jiné názory, i když se na tom nesejdeme, nemůžete přece jít tímto způsobem! Věděli jste velmi dobře, velmi dobře jste věděli od podzimu, od konce roku zcela jistě, že bude třeba finančních prostředků pro valorizaci důchodů. To znamená, vy jste věděli, že se budou muset vyplácet důchody nebo že se bude muset zvyšovat důchod přes valorizaci. Vy jste si přesto dali čistou nulu do rozpočtu a věděli jste, že na to budete muset reagovat. Proč jste to tedy neřekli? Proč jste to zavčasu neřešili? My bychom říkali, že byste jim měli dát. Měli jste na to dostatek prostoru, vy jste to neudělali. Museli jste vědět, že vás na to upozorňují ekonomové, že máte nulu v rozpočtu a že to je nesmysl. Upozorňovala vás na to Národní rozpočtová rada a pochopitelně upozorňovali jsme nás na to tady my. Vy jste se vysmívali, anebo jste mlčeli. Takže prosím pěkně, žádná přírodní katastrofa. Katastrofa je vaše vládnutí. Katastrofa je způsob, jakým řídíte tuto zemi. Já jsem kdysi řekl, že vaše hospodářské řízení země není vůbec hospodářské, ale že to je účetní řízení. Pokud ví, že něco nastane, tak se na to připraví. Můžeme se bavit o daních z příjmu právnických osob, fyzických osob, v zásadě téměř u všeho. Toto je způsob řízení země Pat a Mat, pat- a matovské řízení, přičemž ten mat dostali bohužel ti nejzranitelnější, a to jsou důchodci.
Děkuji, pane místopředsedo. Já vás požádám takto přes mikrofon, jestli byste mě vystřídal, protože není tady žádný jiný místopředseda. Děkuji za slovo.